Já se nedomnívám, že je to podstatné a důležité. Dokonce to nepožadují ani ti, kteří se tomu věnují. Ta klíčová věc, o které se vedla dlouhá debata, je těch pět let a zároveň ten trvající jakýsi červený semafor, který ten dlužník musí mít před sebou, aby věděl, že po těch pět let bude žít ve velmi nuzných podmínkách a musí plnit vše tak, aby mu to oddlužení nebylo zrušeno. A jim nepomůže nic, respektive oni nechtějí pomoci. Ještě bych rád zdůraznil jednu věc.
- minulosti nějaké pozitivní politické body. Ostatně soudím, že pan Kalousek politické pozitivní body neustálým napadáním minulého režimu stejně nezíská.
Já se omlouvám. Pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám.
Já jsem to asi také špatně pochopil, pane předsedající. Pokud platí vaše stanovisko, že jste akceptoval moji prosbu o přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 v délce jedné hodiny, tak všechno od okamžiku toho, co jste vyřkl, tady už nemělo být, protože v ten okamžik měla být schůze přerušena. To, co tady potom bylo, to jste připustil jenom díky tomu, že se to teprve učíte řídit. A doufám, že teď už nepoběží žádná diskuze kromě toho, že byste navrhl, pane předsedající, že můj návrh nebude přijat.
A vidí, jestli si ten člověk napůjčoval 2 miliony na hazardní hru, nebo jestli opravdu byl v nějaké složité životní situaci, nebo se dostal do nějaké pasti, méně svou vlastní vinou. Lidé se nemají zadlužovat. Ale tomu také v této Sněmovně zdá se, rozumí jenom menšina. Ale lidé se nemají zadlužovat nad svoje poměry. A bylo by správné, abychom tento signál do budoucna poslali.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
To je dostačující.
Vážení kolegové, kolegyně, já musím reagovat zase na kolegu Bendu prostřednictvím pana předsedajícího. Je to všechno hezký, co tady povídáte, ale vzpomeňme si, kdo byl, když se exekuce, insolvence zaváděly. Kdo uváděl ten zákon do praxe. A kdo po celou tu dobu byl v Poslanecké sněmovně? Já myslím, že moc rukou by se nezvedalo, ale pan Benda tady byl. A my podnikatelé jsme celých deset let křičeli, že takto to nemůže být, že tak jak to je nastavený, je to špatně, a že se nám to vrací v podobě zneužívání velkých procentuálních zatížení, zneužívání z řad zaměstnanců a dneska se to přesunulo, že to zneužívají opravdu všichni! A já to zase říkám za podnikatele, protože denně se s tím setkávám a denně dostávám od těch podnikatelů, že to je number one neboli číslo jedna v zátěži byrokratický ohledně podnikatelů! Tak mě prosím vás, poslouchejte! A pokud chcete opravdu těm podnikatelům pomoci, tak to zjednodušme. Ať si je vydělá! Protože každý máme nějakou potřebu. Ale v okamžiku, kdy mi nezůstane na výplatní pásce nic, tak co udělám? Uteču do šedý ekonomiky. Je to logický, je to normální. A já se těm lidem nedivím!
Děkuji. A nyní tedy s faktickou bude reagovat pan poslanec Marek Benda.
To je oficiální zpráva. Proti byli jen tři poslanci, všichni z ODS. Marek Benda, jeden z odpůrců, tehdy prorokoval, že řada paragrafů je zneužitelných a zákon povede k velké dravosti systému. Tak jenom abychom, když někoho napadám, když někomu říkám "za to můžete", tak abychom na tohle byli malinko opatrní. A druhá poznámka k tomu, co nám tady říká pan kolega Bláha, který vždycky všemu rozumí mnohem lépe než zbytek této Sněmovny. To, o čem mluvíte, jsou dílčí exekuce, kde je samozřejmě ten problém, že strhává každý exekutor nějakou částku. Nikoliv insolvence, kde je insolvenční správce, který sbírá ty peníze z toho účtu a pak je rozděluje těm jednotlivým věřitelům.
Tak, to byl pan poslanec Benda. A nyní v obecné rozpravě požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Prosím, paní poslankyně.
Všichni se shodujeme na tom, a takhle jsem to slyšela i od kolegů z hnutí ANO i ze strany ČSSD, že po pěti letech si to představujeme zkrátka tak, že pokud pět let dlužník seká latinu, plní podmínky, které jsou mu uloženy, tak má, pokud opravdu usiloval o plnění svých dluhů podle svých možností, tak ne že možná, ale bude oddlužen.
To byla paní poslankyně Kateřina Valachová. Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera.
Je to trochu smutný pohled na tu poloprázdnou sněmovnu, když tady projednáváme tak důležitou věc. A to, že to není úplně totální nula, je ten můj pozměňovací návrh týkající se toho, že když ten dlužník bude mít pouze, pouze na odměnu insolvenčnímu správci, což je ten systém pro systém, tak tam do toho vpuštěn nebude, protože tomu věřiteli to nepřinese nic. Výsledkem by mělo být, kde stát, a já tady stát a poslance beru jako zprostředkovatele, mají zohlednit zájmy věřitelů i dlužníků. My se nemůžeme vychýlit na jednu z těch stran, protože by to bylo nefér. To není jenom ten jeden kruciální návrh, který máme s Taťánou Malou, kde se škrtá ta 7.0 a zůstává tam 5.30 a 50 v této chvíli. Takže já vás poprosím o podporu a budu se těšit na košatou diskusi ve třetím čtení. Hezký večer.
Paní poslankyně Jana Mračková? Kdo je proti přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.
To mi přijde jako nejlepší postup, ne, že to budeme přerušovat, ale budiž. Ale může to oddálit zdražení. Nebo už je to vyřešeno? Víte, že řidiči nejsou, že to je nedostatkové zboží, že se o ně jednotliví dopravci přetahují. Já myslím, že za rok budeme vědět, zda došlo k nějakému většímu zvýšení počtu cestujících, nebo ne. A už to nestačí. To je věc, která by pomohla dalšímu zvýšení počtu cestujících.
Ještě jednou zopakuji. Odhlásím vás. Návrh byl přijat. Tímto jsme vyčerpali schválený program 19. schůze Poslanecké sněmovny.
Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, která nám ujasní ten návrh.
Všichni s tím počítají, všichni je takto podávají, ale myslím, že formálně to musíme na začátku jednání v obecné rozpravě odhlasovat.
Počkám, až se kolegové usadí v lavicích. Kdo je proti? V hlasování číslo 239 bylo přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 125, proti nikdo. Vrátíme se do rozpravy.
Také jsou tam některé další, jiné rozumné návrhy. To je možná z těch pozitivních věcí. To si řekněme na rovinu, je to poměrné uspokojení věřitelů.
Já bych chtěl vyzvat všechny poslance, aby svá jednání přesunuli do předsálí, pokud neprojednávají tento tisk.
Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je paní poslankyně Šafránková. Poslední přihlášená do podrobné rozpravy je paní poslankyně Valachová. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Také ne s přednostním právem. Děkuji ale za udělení slova. Já jsem trpělivě čekal, pane předsedající, dámy a pánové, na konec diskuse, protože mám dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí. A velmi bych si přál, aby mi ho zodpověděla předtím, než skončí diskuse ve druhém čtení. Myslím si, že je to důležité, že na to mám právo nejenom já, ale celá Poslanecká sněmovna. Takhle přece nelze postupovat. Tento zákon je údajně vládní prioritou. Já bych jí ten dotaz rád položil, ona tady není. Prosím tedy, abychom hlasovali o procedurálním návrhu, že přerušíme projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.
Chci být spravedlivý.
Já jsem dal procedurální návrh, vy jste o něm měl dát hlasovat bez rozpravy. Vy jste v rozporu s jednacím řádem dal slovo někomu jinému, shodou okolností předsedovi vašeho poslaneckého klubu. To jste prostě neměl udělat. V každém případě to, co řekl pan předseda Chvojka, není nic jiného, než jsem říkal já. Přerušíme tento bod. Já jsem navrhl přerušit tento bod do okamžiku, než se vrátí paní ministryně, která teď někde jedná na ministerstvu. Já prostě dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do okamžiku, než se ta dáma, ministryně práce a sociálních věcí, dostaví. Pak můžeme pokračovat.
Pane předsedo, děkuji. Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip.
Tady poslanec za ODS klidně řekne, že jsme na tom nejlépe s věkem dožití.
Prosím, abyste se mi přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jedná se o body 120, sněmovní tisk 105, senátní návrh, a bod 131, sněmovní tisk 199, vládní návrh. Poté bychom projednali další body z bloku prvního čtení. Paní poslankyně se hlásí. Já poprosím o klid ve sněmovně.
Dobré ráno, dámy a pánové.
Již jsme zahájili jednání, přečetli omluvy, takže teď si poslechneme návrhy na změnu pořadu. Myslím si, že všichni chceme vědět, o čem budeme hlasovat. Prosím, pokračujte. Tak prosím pana poslance Chvojku.
Věřím, že uvedený návrh přispěje k racionalizaci našeho dnešního jednání a celé Sněmovny.
Já také děkuji. Děkuji za připomenutí, že ve 12.45 máme zařazeny volební body. Já nevím, jestli bude zájem tyto body hlasovat jednotlivě. Předpokládám, že ano. Než přikročíme k hlasování, tak mi dorazila další dávka omluvenek, se kterými vás teď seznámím. Teď tady máme dva konkurující si návrhy. Návrh paní poslankyně Kovářové a návrh pana poslance Chvojky ohledně toho, co bude po pátém bodu. Nevím, jestli je tam možno dospět k nějakému konsenzu nebo jak to odhlasujeme. Já věřím, že všichni jsou přihlášeni svými kartami a na svých místech. Kdo je proti? Já vám děkuji. Dobře. V tom případě budeme hlasovat o námitce. Kdo je proti?
Děkuji.
Já musím zareagovat na kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím. A je to zase ten černobílý svět. Z tohoto příslušenství se stane podřízená pohledávka. Tudíž to je odpověď na všechny lichváře.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
To si myslím, že není dobře, že vždycky by měla být nějaká druhá šance.
Děkuji.
Přesto si nemůžu odpustit jednu poznámku, zvláště ke ctěnému kolegovi Patriku Nacherovi. Míra pokrytectví, kterou nám tady předvádí hnutí ANO, které na jednu stranu... A tento člověk poskytne hnutí ANO dar pro volby ve výši 3 miliony. Z čeho myslíte, že asi ty 3 miliony pocházejí? Pokládám to opravdu za nesmírně sporné.
Předtím, než znovu rozproudíme rozpravu, tak zde mám nějaké omluvenky. V tuto chvíli zde nemám žádné přihlášky do rozpravy písemné. Pan poslanec Kalousek se hlásí do rozpravy z místa.
Ty dotazy jí nemůžu položit, protože ji teď obtěžuje pan poslanec Volný a pan poslanec Chvojka. Takže ještě jednou děkuji za slovo. Ten první dotaz je, paní ministryně - projednáváme novelu, kterou vy sama označujete za svoji prvořadou politickou prioritu. Nebyla jste ale v tu chvíli v Poslanecké sněmovně, která o tom rozhoduje. Tak já vás moc prosím, jestli byste nám neuměla říct, jaká pracovní povinnost byla důležitější než projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně. Prosím pěkně, jsem dalek toho, abych šmíroval váš osobní program. Nebudu to nikdy dělat. Ale v okamžiku, kdy jednáme o bodu, který vy sama označujete za prvořadou prioritu, tak bych skutečně rád věděl, jaká priorita byla ještě prioritovatější, že jste tady nemohla s námi tu diskusi sdílet. To je dotaz číslo jedna.
Já také děkuji. Paní ministryně Maláčová se hlásí do rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krásné, hezké odpoledne. Nejdříve bych ráda řekla, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tento návrh, jehož nejsem předkladatelem, samozřejmě podporuje. Myslím si, že nemocní lidé by neměli pracovat. A myslím si, že třetí hlavní argument pro zrušení karenční doby je, že vlastně tím způsobují tito nemocní lidé další škodu, protože nakazí ještě své kolegy a kolegyně. Takže Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně tento návrh podporuje. Co se týká vašeho dotazu, kde jsem byla, tak si myslím, že to je velká náhoda, protože jsem byla na několik měsíců plánovaném lékařském termínu. A myslím si, že už vlastně pravice to dělá schválně, dělá vše pro to, aby lidé byli opravdu nemocní. Co se týká vašeho dalšího dotazu, tak samozřejmě můžeme si tady vyčítat jednotlivá čísla, můžeme tady promítat grafy dopadů na státní rozpočet nebo na nemocenské pojištění, ale já bych ráda poukázala na další aspekt. Typickým příkladem je například vznik ekologických škod při budování průmyslových oblastí. Další typický příklad je, pokud hlavním ukazatelem například v nemocenském pojištění jsou nízké náklady, například zaměstnavatelů, vůbec nezapočítáváme vlastně takový ten typický ukazatel, kterým jsou negativní dopady na zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň a jeho dlouhodobá perspektiva. A asi víte, ale myslím si, že pan ministr zdravotnictví by o tom dokázal hovořit kompetentněji, že zdravotní stav českého obyvatelstva není v žádném případě dobrý.
Nyní se mi hlásil do rozpravy pan poslanec Kalousek.
Je mi velmi líto, paní ministryně, dokonce je mi to poněkud trapné, ale vy jste tady nebyla, když vystupoval - on vám to teď šeptá . Vy jste nám teď říkala, že jste byla na dlouhodobě, opravdu dlouhodobě plánovaném zdravotním výkonu. To se, ač nejsem lékař, tak si troufnu říct, že to se neprovádí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže jeden z vás dvou zcela jednoznačně lhal. Buď pan předseda Chvojka, nebo vy. Jestli pan doktor Chvojka, nebo vy. Ne že by to bylo až tak úplně podstatné, ale je to přece jenom zajímavá informace. Nemohli jste oba dva mluvit pravdu.
Čeho jsme dosáhli? Že neproběhne druhé čtení? No to je vynikající nápad! Vynikající nápad. Tak prosím, takhle můžeme pokračovat. Ale já navrhuji jinou věc. Dobře, buďme tady přes půlnoc!
S přednostním právem byl přihlášen kdo? Prosím, pane předsedo, máte slovo s přednostním právem.
Jenom stručnou reakci na pana předsedu Filipa. Já jsem nechtěl nic jiného než přítomnost ministryně práce a sociálních věcí v okamžiku, když se tady projednává její politická priorita. A tu přítomnost jsem tady chtěl jenom proto, abych jí mohl položit dotaz, na základě kterého bych formuloval potom stanovisko poslanecké frakce. To jsem si dovolil hodně, že jsem chtěl, aby tady byla, když to předkládá a když se jedná o její téma? Je řečnická otázka zejména na pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Filipa, protože promiňte, ano, máte pravdu, že Portugalci a Španělé se dožívají delšího průměrného věku než my, ale to zejména proto, že 40 let zpátky je nemasakrovali komunisti v koncentračních táborech! A já bych docela rád -
Já bych poprosil o klid ve sněmovně!
V koncentračních táborech komunistů, bych rád dodal. A protože bych rád, abychom se dožili stejného průměrného věku jako ti Španělé a Portugalci, tak bych rád položil dotaz ministryni práce a sociálních věcí - trvám na tom, že na to mám právo, a chci, aby tady byla. Toť vše.